Omlouvám se, prosím o chvilku strpení, bude kontrola hlasování. Mezitím vám sdělím, že pan poslanec Šrámek se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, a to z důvodu zahraniční pracovní cesty. Je zde námitka pana poslance Rykaly proti záznamu o hlasování, o které rozhodneme bezprostředně. Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Vondráčka, abychom bod 32, tisk 219, zařadili po bodu 6 na dnešek. Paní poslankyně Němcová navrhuje, abychom zařadili nový bod s názvem Zahraniční politika České republiky, a to na středu po pevně zařazených bodech. Kdo je proti tomuto návrhu? Pan poslanec Kováčik nic nenavrhoval, ten nám přál hezké svátky. Takže to bylo asi poslední hlasování. Pokud něco navrhnete, pane poslanče, a bude to hlasovatelné , tak o tom nechám hlasovat. Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech návrzích, které zde byly předneseny. Nikdo nemá námitek, takže tím pokládám tuto část za vyřešenou. Prosím pana poslance Volného, aby se ujal slova.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegové, předkládám návrh a žádám vás o jeho schválení. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednávání sněmovního tisku 311, to je Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšování dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku.
Děkuji, pane poslanče.
Odkazuji se na své původní slovo, a žádám o zkrácení o 30 dnů, tedy na 30 dnů.
Toto je návrh usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomu návrhu? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že lhůta byla zkrácena, a končím projednávání tohoto bodu. Budeme pokračovat bodem Kauza Denise a Davida Michalákových v Norsku Chtěl bych vás informovat, že na lavice vám byl doručen podklad k tomuto bodu, a buď byl, nebo bude vám doručen i materiál, který obsahuje návrh usnesení. Prosím paní navrhovatelku tohoto bodu, paní poslankyni Jitku Chalánkovou, aby se ujala slova.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám nejprve poděkovala, že díky vašemu hlasování z vůle Sněmovny byl tento bod, případ Denise a Davida Michalákových, zařazen na projednávání tohoto jednání Poslanecké sněmovny. I to je velmi důležitým signálem, že Česká republika velmi vážně vnímá tuto kauzu a chce se v ní angažovat. Takže děkuji vám ještě jednou za tuto možnost. Zároveň bych chtěla poděkovat členům petičního výboru za návrat dětí Michalákových do České republiky, kteří nezištně na svých pozicích sepisují jednotlivé petiční archy, dávají je k podpisu a také založili účet na pomoc paní Michalákové. Nejprve základní fakta. Domnívám se, že jsem již několikrát od března tohoto roku přednesla řadu interpelací jak na premiéra České republiky, tak na jednotlivé příslušné resortní ministry. Dovolte mi, abych vás také ujistila, že návrh usnesení, který budu předkládat, vychází z těchto interpelací a také z odpovědí jednotlivých ministrů na tyto interpelace. Děti Denis a David byly před třemi roky odebrány české matce žijící v Norsku pro podezření z užití násilí a sexuálního zneužívání ze strany otce a umístěny do pěstounské péče. Matka od začátku obvinění kategoricky popírá a v otázce použití násilí přiznává jen běžné výchovné plácnutí. Udání ze školky ani od přechodné pěstounky nepotvrdila ani norská policie ani lékařské zprávy a v nejzávažnějších obviněních nepadlo ani trestní oznámení. Přesto děti i nadále zůstávají v pěstounské péči dvou různých norských rodin a matka se s nimi smí vídat jen dvakrát ročně na dvě hodiny. Právo na kontakt je upřeno i dalším rodinným příslušníkům, kteří žijí v České republice. Není tomu tak. Rozhodnutí výboru obsahuje jednověté odůvodnění, podle kterého soud neshledal žádné známky porušení práv a svobod obsažených v úmluvě anebo jejích protokolech. To je všechno.
Děkuji paní poslankyni Chalánkové. S další řádnou přihláškou je připraven - prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Musíme si uvědomit, že takových případů je ve světě, že jsou někde české děti nebo naši občané protiprávně zadržování, takových případů je v současné době, bylo, je a bude víc a víc. Do zdárného konce ve smyslu zdárného pro české občany, a ne pro nějaké mezinárodní právo. Protože to jsou naši občané, to jsou naši spoluobčané a naší povinností je se o ně postarat.
Děkuji panu poslanci Váchovi.
Ministr pro lidská práva tady radši není, protože tady projednáváme problém, který se ho přeci netýká. Že tady není ministr zemědělství, na to jsem si zvykl, ten má opravdu hodně práce a toho to zajímat určitě nebude. A není tady ministr zahraničí, není tady premiér.
Pan kolega poslanec Bendl myslel statut diplomatické ochrany, ne statut diplomata. Bohužel tady není. Ale skutečně to, že tady není pan ministr Dienstbier, také nepovažuji, že je úplně normální. Čeho chceme docílit? Děkuji, pane místopředsedo. Pokud má paní ministryně Marksová pravdu, že už tento pokus tady byl, tak de facto Česká republika už má v tomhle ohledu i nějakou zkušenost. Neříkám, že bychom hned museli odvolávat norského velvyslance, ale myslím si, že v tuto chvíli by stačilo, kdyby i pan ministr Zaorálek, případně pan předseda vlády poslal diplomatickou nótu.
Děkuji paní poslankyni Černochové. Děkuji panu poslanci Hájkovi. Nejprve s faktickou poznámkou, která má přednost před přednostním právem, pan poslanec Leo Luzar, po něm s přednostním právem pan ministr.
Vašim prostřednictvím ke kolegům, kteří hovořili o tom, že krizové řízení je drahé. Já si myslím, že o to tady vůbec nejde. Někdo by se na to měl opravdu zaměřit.
Děkuji panu poslanci Luzarovi.
Dovolte mi, abych reagoval na některé věci, které tady byly řečeny. Já tady nestojím proto, abych hájil, že České dráhy a SŽDC udělaly všechno správně. Já už jsem na prvních vystoupeních říkal, že s některými kroky nejsem spokojen, a na jednom z prvních vystoupení jsem se všem cestujícím omluvil, protože si myslím, že mohly zafungovat lépe. Na druhé straně si myslím, že musíme rozlišovat mezi dvěma pojmy. Jedna věc je krizová komunikace a jedna věc jsou krizové plány a to, jak byly realizovány. Druhá záležitost je, že komunikace Českých drah a řekl bych většiny státních firem není úplně ideální a je na ní potřeba zapracovat. Co se týče vrácení jízdného, souhlasím s tím. Měli bychom být pružnější a měli bychom zafungovat lépe. Musíme zpracovat návrh krizové komunikace, která bude reagovat na nastalou situaci. Mně tam chyběla komunikace typu: cestující, jste ve vlaku, kde je teplo, kde máte světlo. Venku je opravdu kalamita, pro vás je bezpečné zůstat tady. Jenom takovou vsuvku. Já jsem jel v pátek z Prahy do Bratislavy a v neděli zpátky z Bratislavy do Prahy. Průměrné zpoždění bez kalamity bylo zhruba 40 minut. Není to dlouhá trasa a způsob, jakým jsme komunikovali jako České dráhy, já to beru na sebe, bylo: zpoždění je 40 minut, omlouvám se vám. Nic víc, nic míň. Já si myslím, že to není možné, že je potřeba na této věci pracovat.
Institut veřejné služby je v současném právním řádu stále zakotven a jeho organizace Úřadem práce České republiky byla hodnocena v roce 2012 velmi pozitivně. Proto není potřeba z pohledu jeho řízení nic upravovat. Princip hodnocení této aktivity zůstane zachovaný, jako byl v minulosti a jako je i dnes v souvislosti s uplatněním pohledávek a nároků či využitím majetku. To znamená, že se bude postupně navyšovat částka živobytí o určený procentní rozdíl mezi životním a existenčním minimem. Jde přímo o návrh, kdy osoby, které pobírají příspěvek na živobytí déle jak šest měsíců a nejsou nijak aktivní, to znamená nevykonávají veřejnou službu, dobrovolnickou službu, krátkodobé zaměstnání a podobně, budou mít částku živobytí na úrovni existenčního minima. Veřejná služba je ale jedním z opatření, kterým se dá bojovat proti sociálnímu vyloučení. Dovoluji si vás za předkladatele požádat o postoupení tohoto návrhu do výboru, a děkuji za vaši pozornost.
Děkuji pane senátore. Ještě než dám slovo paní zpravodajce, tak pár omluv. Pan ministr Herman od 18.45 z resortních důvodů, pan ministr dopravy z dnešního jednání od 18.30 z pracovních důvodů a ze zítřejšího dopoledne rovněž pracovní důvody.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych tedy stručně navázala na pana kolegu. Dle předkladu je pro klienty veřejná služba dobrovolná. Já bych řekla, že ještě některé věci v důvodové zprávě by se daly rozporovat.
Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Pastuchové.
Dobrý podvečer, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pocházím z Libereckého kraje, konkrétně z Jablonce nad Nisou, kdysi okresu prosperujících textilek a výroby skla. Doba se změnila, nezaměstnanost roste, ale roste také počet lidí, kteří chodí na úřad práce s nataženou rukou, aniž by se snažili svůj osud nějak ovlivnit. Osobně jsem se před několika týdny posadila vedle úřednice úřadu práce v Jablonci nad Nisou a byla jsem přítomna jednání s klienty, kteří si pro tyto dávky chodí.
Děkuji paní ministryni.
Já se vždycky pokusím zareagovat. Paní ministryně má pravdu, že Ministerstvo zahraničních věcí bylo informováno již v červnu 2011 o odebrání dětí, které proběhlo v květnu 2011, ale bylo informováno matkou, nikoliv žádným úřadem za norské strany. Všechna jednání máme k dispozici, včetně toho, jak jí bylo vyhrožováno, že děti budou odebrány do adopce. Tato pracovnice norského Barnevernu již v této službě nepracuje. Pokud tento úřad nemá dostatečné kompetence, pak bude pravděpodobně nezbytné předložit návrh zákona, který tyto kompetence rozšíří. Pokud se týká institutu diplomatické ochrany, který vznikl z toho důvodu, že matka vyčerpala všechny možnosti, které jí dává mezinárodní právo soukromé, a tento spor se přenáší do mezistátního sporu podle mezinárodního práva veřejného, tak já tady budu ve svém usnesení navrhovat poněkud širší pojem, aby vláda vyvinula maximální možné úsilí, aby ponechala možnost vyjednávání z obou stran, jaký směr a jaké způsoby vyjednávání si zvolí. A neustále zde slyšíme tzv. střet jurisdikcí, kdy my tady říkáme v České republice, naše vláda, naši ministři, že musíme respektovat rozhodnutí norských soudů. Nevím podle čeho.
Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Nyní paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Bendl.
Pokud by to, co říkala paní ministryně Marksová, platilo, že Norsko je vytaženo z působnosti diplomatické ochrany, porušovalo by to nejenom Vídeňskou úmluvu, ale porušovalo by to i konvence dané mezinárodní organizací pod názvem OSN, takže já o tom velmi silně pochybuji. Prosím, prosím ještě jednou a apeluji opravdu na vás na všechny, včetně těch nepřítomných členů vlády, nehledejme důvody, proč něco nejde, najděme způsob, aby to šlo! Už několikrát tady bylo řečeno, že ty děti jsou oddělené. Bere jim dětství, bereme jim sourozence. Prosím, snažte se v rámci vlády České republiky se tam vypravit a hledat způsob, jak je dostat do České republiky.
Děkuji paní poslankyni Černochové.
Děkuji za slovo. Ani čtyři stránky seznamu toho, co už český stát udělal, nevedly k tomu, že děti Michalákových jsou doma nebo jsou v rodině. Ani čtyři stránky! Proto prosím pro záznamy, já bych si dovolil navrhnout usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby využila institut diplomatické ochrany pro matku dětí Michalákových.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
A bohužel je to taková divná tradice této země - malé sebevědomí, hrajeme si na místním písečku. A možná i v širším kontextu bychom toto měli vnímat ve světle této neblahé zkušenosti s Norskem podstatně silněji. My jsme tam kdysi byli s komisí pro rovné příležitosti a skutečně jsme se vrátili, nebo minimálně já tedy, otřeseni z toho, jaké sociální inženýrství, které jde daleko za hranu osobních práv, za hranu rodiny, tak ono už to tam z toho čišelo, jaké tam mají zákony a podobně. Takže já bych poprosil, aby skutečně vláda začala zvažovat a nechala zjistit možnosti nestandardní, jak ty děti dostat domů. Já nevolám po nějakých rozvědkách, které je unesou, ale ekonomické tlaky, využití institucí Evropské unie a další a další.
Jsou to ty zmiňované soutěže. Já vás žádám, a je to tak, aby to bylo dřív. Můj nástupce to prostě zrušil. Od té doby jak ministr Žák, tak ministr Prachař vždycky si vládou nechali posvětit další odklad. Takže ten plán sice existuje, ale je to prostě někde za čtyři roky a to mi přijde, že to tempo je prostě hrozně pomalé. A já jsem asi pochopil, v čem je problém - ona ta trať není chápaná ani v těch číslech jako jedna. A jak by tam asi dojely? A to je ten problém. Na to nepotřebujeme žádné stamilionové investice. Já nevolám po tom, abychom měli v každém nádraží na odstavné koleji připraveno deset dieselových lokomotiv, to nemá žádný smysl. Na tom se všichni shodujeme.
Děkuji za slovo.
Pan kolega Benešík s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.
My se tady bavíme poměrně dlouho o tom, že jednou za 40 let zmrznou dráty a je z toho problém. Věřím tomu, že pan nový progresivní ministr se ze situace poučí a že přijme opatření k tomu, aby se podobným situacím pokud možno v co největší míře předcházelo. Jen bych chtěl v této souvislosti zmínit jednu věc. Jezdí autem.
Děkuji panu kolegovi Benešíkovi. Nyní ještě faktická poznámka pana kolegy Birkeho a potom řádná přihláška pana poslance Opálky.
Musím říci, že skutečně, a teď mluvím jako starosta, ono to fakt zmrzlo za 25 minut. A poslední věc jenom, co chci říci, my jsme dokonce museli zavřít i schengenskou hranici.
Strávím týdně na dvou cestách dvakrát čtyři hodiny, to je osm hodin ve vlaku. To je za měsíc 32 hodin a to nepočítám zpoždění a ztracené přípoje. Za tu dobu jsem už zažil ledasco, ale tentokrát mi cesta z 1. na 2. prosince trvala z Opavy do Prahy 26 hodin. Dovolte mi, abych se zmínil o tom, co vše ji provázelo, protože dokreslí to, o čem se tady hovořilo. Nejde vůbec o počasí, nejde vůbec o techniku, jde o krizový informační dispečink. Ten neexistuje. Ten není, a pokud je, tak ten člověk by už tam dneska neměl sedět. A já si myslím, že to je přesně ten moment, kdy Ministerstvo dopravy, protože kdo jiný by měl zvážit, jakým způsobem Správa železniční dopravní cesty Českých drah s meteorologickými stanicemi a dalšími zainteresovanými institucemi vytvoří nějaký krizový informační dispečink, který bude vědět, co má dělat s informacemi, které k němu v krátké době připlynou, protože pak by se nemohlo stát to, co se stalo mně. Jezdím většinou v neděli nebo v pondělí vlakem Kysuca.
Zkrácení lhůty až v rozpravě.
K tomu v praxi zcela běžně dochází, zejména u poplatků za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cílem návrhu zákona je osvobodit vybrané kategorie nezletilých osob od poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a převést poplatkovou povinnost z nezletilých poplatníků na jejich zákonné zástupce. Dále má tato úprava umožnit obcím zmírňovat přílišnou tvrdost zákona tím, že zcela nebo částečně prominou tento poplatek.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.
Původně jsem měl v úmyslu navrhnout sloučenou rozpravu i s bodem 51, místní poplatky, což je v zásadě stejný návrh ze Senátu, liší se v detailech. Takže v tomto smyslu je dobře, že ten návrh tady je. Já bych vás chtěl požádat o to, aby byl propuštěn do druhého čtení, i když jsem si vědom, že jsou zde námitky třeba vládní legislativy s ohledem na možnou retroaktivitu.
Paní navrhovatelko, teď je ten moment. Nechci vás vyvolávat, ale pokud chcete něco navrhnout, tak prosím.
Samozřejmě bych chtěla navrhnout zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů a budu velmi ráda, když to ostatní poslanecké kluby podpoří, abychom co nejdřív mohli ulehčit všem dětem.
Dál do rozpravy se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Vzhledem k tomu, že nepadlo nic, o čem bychom hlasovali ve smyslu vrácení nebo zamítnutí, tak se budeme zabývat pouze návrhem na přikázání výborům. Zeptám se, zda je zde ještě jiný návrh.
Dobrý večer všem.
Žádný další návrh tady není, takže budeme hlasovat. Prvně budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 94, přihlášeno je 166, pro 141, proti nikdo. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovouto informaci nemám. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás informovat, že dne 8. prosince tohoto roku zanikl poslanecký mandát Tomáši Podivínskému. Proto je nutno učinit některé ústavní kroky a jedním z nich je slib nové poslankyně. Žádám tedy paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou. Paní předsedkyně, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás informovala o tom, že dne 8. prosince roku 2014 zanikl mandát poslance Parlamentu České republiky pana Tomáše Jana Podivínského, a to okamžikem vzniku funkce, která je ze zákona neslučitelná s funkcí poslance. Náhradnicí za KDU-ČSL za volební kraj Moravskoslezský je paní Pavla Golasowská. Prosím paní poslankyni, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu. Vás, dámy a pánové, prosím, abyste povstali. Slib zní takto: "Slibuji věrnost České republice.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 Vážená paní poslankyně, blahopřeji vám.
Dovolte mi, abych mezi námi uvítal paní poslankyni Pavlu Golasowskou a popřál jí v poslanecké práci hodně úspěchů. Současně mi dovolte, abych zde mezi námi poprvé uvítal nově jmenovaného ministra dopravy pana Dana Ťoka a rovněž mu popřál hodně úspěchů v jeho náročné práci. Tolik tedy omluvy. A v případě projednání pevně zařazených bodů pokračovat návrhy zákonů z bloku prvního čtení. Tolik je tedy návrh z grémia.